Zahájím hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Kdo je proti? Nejdříve mi dovolte, abych mezi námi přivítal veřejného ochránce práv, pana Stanislava Křečka, kterého zároveň prosím, aby se ujal slova a předloženou zprávu uvedl. A poprosím ještě, než vám definitivně dám slovo, aby se kolegové ztišili, abychom veřejného ochránce práv mohli vyslechnout v důstojné atmosféře. Prosím o ztišení. Prosím, máte slovo. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.
Dobrý den, děkuji za slovo, pane předsedající.
Předpokládám, že není zájem o závěrečná slova. Přistoupíme tedy k podrobné rozpravě. Rovněž nikoho nevidím, tak tedy končím podrobnou rozpravu. Předpokládám, že zájem o závěrečná slova není.
Do rozpravy nevidím nikoho přihlášeného, rozpravu tedy končím.
První hlasování, prosím, en bloc o navržených rezignacích z orgánů sněmovny.
Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Hlasování 388, přihlášeno 135 poslanců a poslankyň, pro 133, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme dále. Děkuji. Hlasování 389, přihlášeno 137 poslanců a poslankyň, pro 136, proti nikdo. Návrh byl přijat.
"Poslanecká sněmovna 2023, 9. období, 132. usnesení...
Omlouvám se, pane poslanče, ale neslyším vás ani já, natož kolegové v sále. Prosím o ztišení, pan poslanec nemá tak silný hlas, aby vás mohl překřičet.
Mohu zesílit, nepředpokládal jsem, že mě není slyšet. Žádnou námitku nevidím, takže
Nikoho nevidím, končím všeobecnou rozpravu. Předpokládám, že usnesení jsme již slyšeli, takže končím podrobnou rozpravu. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Pane ministře, vydržte chvilku, je tady opravdu velký hluk.
Tady dojde k úpravě, že je potřeba, aby v této oblasti bylo možné mít předvídatelnější pracovní podmínky, předvídatelnější rozvrh pracovní doby ze strany zaměstnavatelů vůči takovýmto zaměstnancům. To je jedna podstatně důležitá část. Pak se dotýkáme také oblasti, která jde i nad rámec implementací těchto dvou směrnic, a to je otázka práce z domova, kde bychom definovali některé základní podmínky, například pro vykazování nákladů. Jsou zde tři možnosti.
Ještě se někdo hlásí do rozpravy? Paní předsedkyně Schillerová.
A pak jste tady jmenoval dvě opatření, která vlastně odpracovala naše vláda. Ano, vy jste to tehdy podpořili také, ale byl to prostě návrh z dílny Ministerstva financí, které jsem v té době řídila. Je to skutečně moje srdeční záležitost, kterou jste tedy dost pokazili těmi třemi pásmy. Myslím si, nevím, teď mám pocit, jestli tři desítky, ale nejsem si teď úplně jistá. Takže to byla pozitivní motivace, které jsem rozuměla a která mi dávala smysl. Minimálně překvapuje. Pak jste zmínil, pane premiére, zvýšení limitu DPH na 2 miliony. Já vím, že se hlásíte, abyste to řekl, já vám ušetřím čas. Je tady nějaká evropská úprava, evropská úprava to nedovolovala. Já jsem ještě jako ministryně financí požádala o výjimku. Ta výjimka se zprocesovala někdy, kdy už tam byl pan ministr Stanjura, a na základě toho on mohl přijít s národní legislativou, což udělal. Takže takhle to bylo jednoduché. A pak jsme snížili DPH na celou řadu živností. Vy to teď zvedáte, takže to si myslím, že naopak jde proti zájmu. Pořádali jsme tady kulatý stůl - to je člen prezidia Asociace malých a středních podnikatelů - že to v podstatě pro ně bude likvidační. Takže já si myslím, že to určitě nevykompenzuje zrušení silniční daně, což kvitujeme, hlasovali jsme pro to, ale týká se to asi 800 000 poplatníků. Mimořádné odpisy - pokračujete v naší politice, prodlužujete. EET, tím bych se nechlubila. Proč se zrušilo EET? Běžte se tady po Praze projít do restaurací. Kolik přibývá těch, kteří mají cash only? Dnes jsme se o tom bavili na stínové vládě. Slyšíme to ze všech stran, kolik přibývá různých služeb, kde se to projevuje. Proč asi? Proč se to najednou objevuje? A vy na to samozřejmě doplatíte v propadu daňových příjmů. Obchůdek 21 - projekt Karla Havlíčka, pokud se nemýlím. Nás čeká velká debata nad daňovým balíčkem, určitě tam argumenty padnou komplexně. Tady jenom reaguji na to, že zase si řekněme otevřeně, vy jste slíbili - já si pamatuji, dávala jsem to nedávno na sítě, byl jste v nějakém rozhovoru, Nova to byla, tuším - a tam se vás ptal ten redaktor: Ani daň z příjmů nezvednete? Nezvedneme. Pane premiére, ani DPH? Ani tu. A můžeme se tady přít a můžete nás tady přesvědčovat, a i ta daňová kvóta - no, protože vám díky inflaci roste HDP, to je jediný důvod, proč vám roste HDP, jenom díky inflaci.
Pokud dojde Ministerstvo zdravotnictví k závěru, že plánovaný objem dodávek na trh neodpovídá predikované potřebě léčivého přípravku, zařadí ho do systému rezervních zásob, to znamená, každý distributor vytvoří zásobu odpovídající měsíčním dodávkám do lékáren, popřípadě do zahraničí. Ale to, co je podstatné, je, že na tu situaci reagujeme od počátku, že jsme zajistili 400 000 mimořádných dodávek antibiotik. To, co je také pozitivní, je, že poptávka po antibiotikách mírně klesá. Zlepšila se situace v oblasti tablet, dodávky jsou stabilizované, tam by se situace měla zlepšovat výrazně rychle. Ale s tím se prostě nemůžeme smířit, my se musíme z toho poučit, a proto přicházíme s tou novelou tak, jak jsem ji tady popsal. Jinak já tu situaci nenechávám na ministru zdravotnictví, také se jí aktivně věnuji. Setkal jsem se také na jednání s reprezentanty farmaceutické akademické obce, fakult, s reprezentanty farmaceutických firem.
Pane poslanče, prosím. Děkuji za dodržení času. Další s faktickou poznámkou - pan poslanec Fifka.
Dámy a pánové, já bych rád jenom doplnil jednu drobnost. Narušily se tradiční dodavatelské řetězce. Jsme závislí na asijských zemích, zejména Číně, v dodávkách účinných látek.
Nyní je s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Farhan a připraví se paní poslankyně Peštová.
Paní předsedající, pane premiére, já si dovolím zareagovat jenom krátce. Já jsem se ještě předtím hlásil do obecné rozpravy, protože si myslím, že to téma je důležité a je velké. Za mě, já bych tady chtěl reagovat na pana premiéra ve smyslu jeho věty: Kdybychom nic nedělali, dovedete si představit, jak by to mohlo vypadat?
Má to spoustu důvodů, proč je to potřeba udělat, ale současně se nesmí zapomenout na to, že vedle toho jsme udělali a děláme řadu opatření, která osobám samostatně výdělečně činným vytvářejí lepší podmínky. Jedná se o daňovou úsporu, zcela prokazatelně je to snížení daňové zátěže, ale je to také, a to je důležité, snížení administrativní zátěže u malých podnikatelů, kterým odpadá povinnost registrovat se jako plátci DPH a plnit řadu povinností, které jsou s tím spojeny. Další opatření - snížení pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení na polovinu, prodloužení lhůty pro jeho podání. Víme, co tady bylo způsobeno za problémy s kontrolním hlášením, kolik tady bylo kritiky. My jsme reagovali, myslím si, velmi rozumně, všechno jsme to nezrušili, ale parametricky jsme upravili kontrolní hlášení v oblasti pokut a výzev k podání, zase v souladu s tím, co byly ty špatné zkušenosti z praxe a po čem volali živnostníci. Snížili jsme spotřební daň na pohonné hmoty plus jsme zrušili povinnost přimíchávání biosložky. Z dalších opatření - konec elektronické evidence tržeb. Nebudu tady rozvádět, bavili jsme se o tom obsáhle a opakovaně. Pak bych mohl jmenovat další věci, které jsme udělali, které opět reagují na to, co živnostníci požadovali a drobní podnikatelé - zjednodušení pro stavby obnovitelných zdrojů energie. Jednotná databáze formulářů na jednom místě. Všechny formuláře v interaktivní podobě - opět požadavek ze strany OSVČ realizován. Je tam lepší využití nebo vůbec využití prostředků pro elektronickou komunikaci a identifikaci, ale obsahuje to také zefektivnění postupu na straně živnostenských úřadů ve vztahu k živnostníkovi nebo podnikateli, opět výrazné zjednodušení. Zjednodušení dotačních programů. Projekt Česko platí kartou, bezkontaktní placení. Tak bych mohl pokračovat.
"Objednali jsme a dojednali jsme dalších 400 000 balení nad to, co plánovaly farmaceutické firmy." Já jsem velmi překvapen, že farmaceutické firmy dávají své plány a kolik toho vlastně dovezou. To je z mého pohledu také nesmysl. Z našeho pohledu v tuto chvíli není úplně vyprecizovaná, chybí tam, vůbec se tam nemluví třeba o volně prodejných lécích. Takže já se těším na tu diskusi, která nás bude čekat v prvním, v druhém a ve třetím čtení a uvidíme, jak ten zákon projde.
Poté bychom případně pokračovali projednáváním dalších bodů dle schváleného pořadu schůze. Připomínám, že odpoledne se budeme věnovat bodu 137, což jsou ústní interpelace, a po jeho skončení bude 65. schůze ukončena. Dále připomínám, že v pátek 16. června bude v 9 hodin pokračovat přerušená 66. schůze Poslanecké sněmovny a pět minut po jejím skončení bude zahájena 69. schůze Poslanecké sněmovny. Ruší náhradní kartu pan poslanec Helebrant, nyní bude hlasovat už se svojí řádnou kartou, a pan poslanec Bernard upozornil na to, že se omlouval pouze do 10.30 a již je přítomen v sále. Případné vystoupení poslanců na změnu schváleného pořadu 65. schůze - ptám se, zda má někdo zájem vystoupit? Děkuji, tím pádem je tento bod hlasovatelný. Já tedy zagonguji, jenom se ještě zeptám, zda někdo další k návrhu pořadu schůze? Ano, prosím, pane předsedo. Ano, vnímám zájem o odhlášení, odhlašuji vás všechny a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.
Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně.
Pokud tomu tak není, myslím, že už jsem gongovala dopředu. Musíme nejprve rozhodnout o zařazení tohoto bodu. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o zařazení tohoto bodu jako třetí bod dnes. Dalším návrhem bylo pevné zařazení dnes ve 12.45 sněmovního tisku 442, zdravotnická záchranná služba. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Nyní tedy se můžeme již věnovat bodu číslo Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
Požádali mě o vyhlášení té lhůty kolegové poslaneckých klubů SPOLU, my jsme tedy tu lhůtu vyhlásili do úterý 13. června do 12 hodin.
Kdo je proti? Děkuji panu veřejnému ochránci práv za to, že přišel a svoji zprávu představil. Děkujeme. Hlásí se pan předseda Benda.
Všichni jsme na to připraveni.
Děkuji za zprávu.
Tak kdo je z Vysočiny ví, že vánek je dobrý název, já ho mám velmi rád. Velmi stručně: cílem návrhu zákona je zakotvení právního mechanismu, který zajistí, aby Ministerstvo zdravotnictví mělo jednoznačně uloženou povinnost hradit náklady na zajištění a provoz jednotného informačního systému v letecké záchranné službě provozovatelům letadel pro zdravotnickou záchrannou službu.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
Gratuluji novému zpravodaji tohoto tisku a zároveň ho poprosím, aby se ujal slova zpravodaje a seznámil nás s tímto tiskem. Děkuji, kdo dále se hlásí do obecné rozpravy? Nikoho jiného nevidím, obecnou rozpravu tedy končím. Není tomu tak. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh?
Využívám této příležitosti a obracím se i na kolegy z opozičních lavic.
Jenom nahlas zopakuji, co říkal i pan ministr. Na tabuli je chyba, je to technická chyba. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán hospodářskému výboru a stálé komisi Poslanecké sněmovny pro rodinu a rovné příležitosti. Prosím, aby se ujala slova zpravodajka výboru pro sociální politiku a zároveň zpravodajka stálé komise Poslanecké sněmovny pro rodinu a rovné příležitosti, paní poslankyně Marie Jílková, a informovala nás o projednání návrhu ve výboru a v komisi a případné pozměňovací návrhy odůvodnila.
Výbor pro sociální politiku jako garanční výbor projednal ve zkrácené lhůtě 25 dnů návrh zákona a doručil usnesení, které vám přečtu. Ještě vám přednesu, jak jednala stálá komise pro rodinu, která rovněž tento návrh zákona projednávala. Návrh usnesení nebyl v závěrečném hlasování přijat a pověřuje mě, abych s tímto záznamem seznámila Poslaneckou sněmovnu.
Děkuji.
Z toho dva jsem stáhl, protože jsem zjistil, že je tam dohoda mezi odbory a ministerstvem.
Nyní požádám zpravodaje výboru zdravotnického.
Dobré dopoledne, vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové.
Nejprve zde mám s faktickou poznámkou pana ministra Jurečku. Pane ministře, prosím.
Pak na základě těchto výstupů bychom měli udělat postup pro třetí čtení.
Také děkuji a děkuji za dodržení času.
Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.
A pokud by měly být postiženy výzkumné projekty ve zdravotnictví, tak je to velká škoda - hlavně pro pacienty.
To byla poslední faktická poznámka zatím, do všeobecné rozpravy také už nikdo není přihlášen. Děkuji. Další vystoupí pan poslanec Kaňkovský a připraví se paní poslankyně Šafránková.
Dobré již odpoledne.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo, a já se tímto hlásím ke svému pozměňovacímu návrhu, který je veden pod číslem sněmovního dokumentu 2766, a podrobně jsem ho odůvodnila v obecné rozpravě.
Přihlašuji se tímto ke svému pozměňovacímu návrhu, který je pod sněmovním dokumentem číslo 2772, a v odůvodnění se odkazuji na tento dokument a zároveň na obecnou rozpravu.
Děkuji.
Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Děkuji. Děkuji.
Ráda bych se přihlásila k pozměňovacímu návrhu 2763, který je načten v systému, a je to společný pozměňovací návrh, jehož odůvodnění jsem uvedla v obecné rozpravě.
Děkuji. Děkuji, pane poslanče, zatím jste poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Není tomu tak, končím tedy podrobnou rozpravu.
Pane předsedající, děkuji za slovo.
Návrh na vrácení zákona ani to, aby se garanční výbor zákonem nezabýval, nezazněl. Já tedy zagonguji, aby mohli dorazit i ostatní kolegové. Ano, eviduji zájem o odhlášení.
Dohody jsou důležité, jsou součástí systému, zůstávají, ale řetězení není výhodné pro lidi ani pro stát.
Nyní je na řadě pan poslanec Brázdil s faktickou poznámkou a připraví se paní poslankyně Mádlová. Prosím.
Takže to je jen otázka míry, kdy máte nějakou hlavní pracovní činnost a potom k tomu máte nějaký doplněk.
Paní místopředsedkyně Richterová, prostřednictvím paní předsedající, tady řekla, že to je ochrana zaměstnanců a rodin a že řetězení není vhodné ani pro rodiny, ani pro stát. Já si to vůbec nemyslím, protože většina našich sestřiček v našich domovech, v našich hospicích, jsou například samoživitelky a jim to opravdu pomáhá.
Děkuju za slovo, pane předsedající. Načtu ho v podrobné rozpravě.
Děkuji, paní poslankyně. Další přihlášený do obecné rozpravy je pan poslanec Kaňkovský, připraví se paní poslankyně Oulehlová.
Novelou zákona se navrhuje, aby mezi písemnosti s přísnějším režimem byly zahrnuty i mzdové nebo platové výměry. Zachování mzdových a platových výměrů v seznamu písemností doručovaných v přísnějším režimu je nicméně nadbytečné a nesystémové. Při zachování mzdových a platových výměrů ve výčtu písemností by pak docházelo ke dvojkolejnosti doručování zaměstnanci při vzniku pracovního poměru. Taková právní úprava by pro zaměstnance i zaměstnavatele představovala nadbytečnou administrativní zátěž. Nejedná se navíc ani o dokument, jehož poskytnutí zaměstnanci by bylo povinné. Výši odměny lze stejně tak určit vnitřním předpisem, u kterého navíc z navrhované úpravy nevyplývá, zda se na něj přísnější úprava vztahuje, či nikoliv. Trvat na řádném doručení platového výměru zaměstnanci v tomto přísnějším režimu pak dle nás nedává smysl, neboť okamžik doručení není pro změnu výše odměny zaměstnance rozhodující.